Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Rozpočtový výbor doporučil.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Ne, nebudeme zatím hlasovat.
Ne tím, že zneužijete toho, že sedíte u mikrofonu a řídíte schůzi. Nemám žádný důvod vám upírat nějaké právo reagovat na to, co říkám. Na tom trváme a vy si můžete říkat, že to není pravda. Ale my jsme přesvědčeni, že v tom případě máme pravdu. Vrátím se k té údajné souvislosti mezi státním rozpočtem na příští rok a daňovým balíčkem. Můžete se ptát, jak to vím. Máme většinu v horní komoře a prostě jsem s kolegy o tom debatoval. Dneska je 6. listopadu. Tak já bych chtěl poprosit, aby ti kolegové, kteří jsou přihlášeni, dostali šanci.
Já využívám principu faktické poznámky, protože běží rozprava. Chtěl bych za prvé poděkovat vám, vážený pane předsedající, že jste nás ujistil o tom, že neporušujete jednací řád, můžeme mít na něco jiný názor. Doteď jste ho neporušil. Já doufám, že v tom nebyl žádný příslib pro ty chvíle budoucí, že se ho snad chystáte porušit za nějakou malou chvilku. Je to asi uvědomění si toho, že skutečně jednací řád má ve Sněmovně nějaký smysl, a my vám za to velmi děkujeme.
Nyní ještě faktická poznámka Dominika Feriho.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, vidíte, jsem přihlášen a nepočítám, že by se na mě dostalo slovo, proto vystupuji fakticky. My jsme jako opoziční poslanci dali na stůl velmi jednoduchou, prostou politickou nabídku. Pojďte nám schválit některé vybrané konstruktivní, rozumné a dobré pozměňovací návrhy a můžeme se dohodnout. Tato nabídka nebyla přijata.
Nejdříve budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení rozpravy, pane poslanče. Ale ještě vyčerpám faktické poznámky. Potom je faktická poznámka kolegů Michálka, Váchy a Výborného.
Tohle je moje poslední vystoupení, já nechci zdržovat. My jsme nedělali žádné obstrukce, ani se k tomu nehlásíme, ani nechceme, aby obstrukce byly nátlakem na to, aby někdo někomu schválil nějaký návrh. Ústavní soud už to jednou posuzoval. Takže když už se dělá změna daní, tak by se podle mého názoru měla dělat pořádně, tak, aby to nedopadlo jako s církevními restitucemi, kde jsme vás upozornili, že tam dochází k porušení Ústavy, a skutečně Ústavní soud to zrušil.
Já myslím, že by bylo dobré skutečně tuto situaci dovézt k nějakému řešení. Pokud spolu nebudeme sedět a mluvit, tak se k žádnému kloudnému řešení nedostaneme. Věřím, že toto může být cesta k tomu, abychom se dobrali k řešení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tomu nerozumím. Já nejsem právník.
Je prokázána závislost na hracích automatech. Naprosto zásadní otázkou, která nejen v odborném prostředí vyvolává značné kontroverze, je problematika racionality hazardního hráče, případně racionality hráče závislého. Lze vůbec považovat hráče, který utratil své úspory a přivedl svoji rodinu na mizinu, za racionálně uvažujícího a jednajícího? S nabízející se zápornou odpovědí přichází studie od autorů australské Productivity Commission striktně odmítající Beckerovu teorii racionální závislosti. Podle ní není závislý člověk schopen racionálního uvažování a stát mu v tomto směru má být nápomocen, když už ne přímo ústavní péčí, tak alespoň omezením vzniku závislosti prostřednictvím bariér uplatněných vůči provozovatelům hazardu, ale takového hazardu, na kterém skutečně vzniká závislost, či regulací aktivit hráče samotného. A teď si, dámy a pánové, uvědomte, jakou informaci vy teď vysíláte hráčům. Vy vysíláte hráčům informaci - loterie jsou podle nás stejně škodlivé jako hrací automaty. Vůči skutečně závislým se dopouštíte zásadní dezinformace. Proti těmhle přesvědčivým argumentům ohledně racionality zase liberální ekonomové argumentují, že lidské jednání je nutně jednáním racionálním. Konečným cílem jednání je vždy uspokojení nějakých přání jednajícího člověka a nikdo nemá kvalifikaci k tomu, aby určil, co by někoho jiného učinilo šťastnějším, či naopak méně šťastným. Kritici často říkají, co se domnívají, co by dělali na místě ostatních lidí, nebo s arogancí diktátorů lehkovážně ignorují vůli a tužby ostatních a prohlašují, jaké podmínky těchto jiných lidí by lépe vyhovovaly jim, kritikům samotným. - To byla prosím citace. Jelikož každé jednání je konáno za nějakým účelem a jelikož tento účel nelze zvnějšku posoudit, je nutné každé jednání považovat za racionální. Jakkoliv tato definice není dokonalá, je užitečná ve dvou bodech - každé jednání každého jedince je výsledkem nesmírně komplexního a až absurdně složitého rozhodovacího procesu závisejícího na mnoha faktorech a koncept iracionálního jednání je velice jednoduše zneužitelný k vnucování vlastních potřeb ostatním lidem. Stejně jako řidič automobilu neví, zda se mu po cestě domů stane havárie, a nechce, aby se mu stala, ani začínající hráč na automatech nebo s drogou experimentující středoškolák nechce propadnout závislosti a s určitou pravděpodobností také nepropadne. Rizikové jednání tedy nelze jednoduše zaškatulkovat jako iracionální, neboť se s ním každý jedinec v určité míře potýká. Pokud by se mohl takový jedinec rozhodnout, závislým by se nestal. Myšlenku považovat závislost za důsledek iracionálního rozhodnutí označujeme za příklad logického klamu. Jakkoli se jednání gamblerů zdá na první pohled iracionální, jedná se o jednání závislé na stavu, ve kterém se jedinec nechtěl ocitnout a ze kterého je velice těžké se dostat.
Děkuji. Jenom dvě poznámky. To jenom tak na okraj. Já chci jenom opravit jedno datum, které zaznělo. První termín, kdy jsme o tom mohli jednat, bylo zhruba 24. června. Teď nevím, jestli ten týden schůze byla, nebo nebyla. My tady mluvíme o porušení zákona. Já jsem se ještě dneska jednou podíval na slib, který skládá poslanec. Současně zná rozhodnutí Ústavního soudu, který sice nezrušil zákon, ale jasně řekl, že to bylo nezákonné, citoval to tady úplně přesně pan předseda Michálek. Vy jste přísahal, sliboval, že budete zachovávat zákony, Ústavní soud řekl, že tento postup je nezákonný, a vy ho chcete zopakovat. To nevíme, jestli je to protiústavní. Takže 13. června, teprve příští středu, to bude pět měsíců na deset zákonů, které jsou uvnitř tohoto zákona. Proč jste s tím nepřišli v únoru? Už dávno by ten zákon byl v nějakém znění platný a účinný. My jsme taky jasně řekli, že naším cílem nebylo zabránit tomu přijetí, jsme realisté a víme, jaké jsou poměry. Naší snahou bylo přijmout aspoň některé kompromisní návrhy, dokonce ty návrhy, které získaly většinu v rozpočtovém výboru. Podívejte se na ta stanoviska. Ve 34 případech rozpočtový výbor nepřijal žádné usnesení. Tady bylo vidět, že ani uvnitř vládní většiny neexistuje jasný politický názor na konkrétní záležitosti konkrétních paragrafů. A ještě k tomu pátku po 14. hodině, pane předsedo Chvojko. Jsem tady ne tak dlouho jak pan předsedající Filip, jsem tady třetí volební období. A dokonce je třeba říct, že tehdy jsme testem ústavnosti prošli. A byla to vyhrocená situace, šest dnů a šest nocí v kuse. Takže jednalo se 23 hodin denně. Nechvalně proslulý David Rath nás tady cvičil ve dvě, ve tři, ve čtyři, v pět ráno. Já si to pamatuju. A vydrželi jsme to. Použili jsme jednací řád. Ano, omezili jsme rozpravu v rámci jednacího řádu na dvakrát deset minut. Všichni, kteří chtěli, a věřte mi, že to bylo úmorné, promluvili. Vydrželi jsme to. A neporušili jsme jednací řád. Vracím se k tomu, co jsem říkal. Jste neschopní vládnout a jste neschopní organizovat program Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, myslím, že to je naprosto jasné. Máme jednací řád, je to zákon, všichni to víme, že se jedná o porušení zákona. Jestli máte tu jistotu, tak já nevím, kde ji berete. Skutečně nevím, kde ji berete. Já myslím, že to, že tady vůlí vlády hnutí ANO, sociální demokracie a KSČM bude porušen zákon, tedy jednací řád, tady víme úplně všichni. Úplně všichni. Do jaké míry to bude, nebo nebude protiústavní, skutečně nechme na Ústavní soud. Přesto paní ministryně, a říkala to naprosto otevřeně, veřejně, je to dohledatelné ve veřejných zdrojích, já si to protlačím, vláda si to protlačí na sílu. Já jsem přesvědčen o tom, že to, co děláme, je ostudou této Poslanecké sněmovny.
Máte slovo, pane ministře.
A když jsme to dělali, tak jsem to dělal proto, protože jsem byl přesvědčen, že se jedná o věci zcela zásadní, jako byly třeba církevní restituce a způsob, jak se s nimi zacházelo. Já jsem byl tehdy přesvědčen, že se mění zásadní pravidla země bezohledně vůči tomu, jak jsme se chovali vůči lidem v 90. letech, takže jsem si myslel, že to je zcela principiální věc a že máme právo na obstrukci. To odpovídá výsledku voleb. Co je na tom špatně ústavně? To je podle mě základní věc.
Dneškem si myslím, že se hnutí ANO demaskovalo. Dneškem tento příběh o nezvyšování daní hnutím ANO prostě končí. Máte na to plné právo, jsou to vaše věty, vaše závazky. Připomínám jenom dva. A současně jste se zavázali, že veškeré změny daní budou přijaty s dostatečným časovým předstihem. Dneska máme 6. listopadu a to určitě vzhledem k tomu, že ten návrh ještě zamíří do horní komory, nevytváří dostatečný předstih pro daňové poplatníky. Ano, nepanuje shoda na konkrétních parametrech, o tom budeme mluvit v pátek na té mimořádné schůzi, ale ten základní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc podporují všechny poslanecké kluby. Na této schůzi jsme opakovaně nabízeli a nakonec i prohlasovali, aby rodičovský příspěvek byl první v bloku třetích čtení. Vy máte většinu. Středa, pátek, středa, pátek. Nebudu počítat výborový týden, to byly mimořádné věci, dneska je pátý hlasovací den. Pětkrát jste nevyužili možnost. Pokud by vám tak záleželo na zvýšení rodičovského příspěvku, tak už byl deset dnů v Senátu. Já to respektuji, ale netvrďte opak. To možná tvrdíte, ale reálně jste udělali všechno pro to, aby zatím rodičovský příspěvek schválen nebyl. Mně se docela líbilo dnešní vystoupení pana ministra kultury, přestože jsem s jeho obsahem nesouhlasil, a nedělám to často, občas ano, tak jak nás vyzýval, abychom nedělali ty obstrukce.
Děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V deseti skupinách jsme se tady věnovali rozsáhlé škále pozměňovacích návrhů, protože se samozřejmě nejedná o jeden zákon, je to celkem devět zákonů, které měníme tímto rozhodováním, a procedurou hlasování byly rozděleny do deseti skupin.
Poruší tím zákon. Můžu teda neplatit daně a porušit zákon? Pan ministr zdravotnictví je právník, asi bude hlasovat a pravděpodobně porušovat zákon. Můžu neplatit zdravotní pojištění a pojišťovna na mě nepošle exekutora? Mohu porušovat zákon? Mohou naši občané začít porušovat zákony, když většina Poslanecké sněmovny svým hlasováním naše zákony poruší? Prosím vás, minimálně právníci z koalice, odpovězte mi.
Dovolte mi tedy, protože jsou jak z koalice, tak z opozice, abych je nechal prohlasovat. A budeme hlasovat v tomto pořadí. To je první návrh. A třetí návrh je ten původní, to znamená, že bude ukončena rozprava a budeme hlasovat o proceduře hlasování nejdřív samozřejmě. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ukončuji rozpravu k tisku 509 ve třetím čtení. Ano, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, nebudu zdržovat. Má přihláška s nepřednostním právem nebyla vyčerpána.
Děkuji, pane předsedající.
To byl procedurální návrh, který padl v rozpravě ve třetím čtení, je hlasovatelný podle zákona o jednacím řádu. Pardon, omlouvám se, odhlásím vás. Prohlašuji hlasování číslo 15 za zmatečné. Kdo je proti? Děkuji vám. Teď tedy další návrh.
Takže teď můžeme hlasovat o hlasovací proceduře. Navrhuji, aby byla schválena hlasovací procedura, kterou schválil rozpočtový výbor na své schůzi 9. října. Tato hlasovací procedura je obsáhlá, nicméně je logická. A další skupiny jsou podle jednotlivých zákonů, které jsou změněné.
Děkuji. V tom případě již nemám žádné faktické poznámky ani přihlášky do rozpravy, takže pokud se do sloučené rozpravy již nikdo nehlásí, sloučenou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova od paní ministryně nebo od pana zpravodaje Chvojky. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Je tam žádost o odhlášení. Já vás odhlásím, prosím, přihlaste se svými kartami. Tak vypadá to, že je to všechno. Já zahajuji hlasování. Já vám děkuji. Konstatuji, že návrh byl přikázán ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl další výbor. Děkuji za ten návrh. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat, takže jsme to přikázali dalšímu výboru, a to výboru pro sociální politiku. A pokud vím, tak zazněl návrh na prodloužení projednávání ve výborech o 20 dní. Já tedy nechám i tento návrh hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? To byly všechny návrhy k tomuto bodu, který tímto končím. Prosím.
Pusťme to normálně dál do výboru, my si tam s tím určitě poradíme, i na podvýboru.
Já děkuji. To byla závěrečná slova. Jako první se budeme zabývat návrhem na vrácení k dopracování. Tento návrh zazněl v úterý 28. 5. na 30. schůzi Poslanecké sněmovny, navrhl to pan poslanec Benda.